Kolegyně a kolegové, přestože zazněl návrh na zamítnutí v prvním čtení, chtěl bych vás požádat o to, abyste tento návrh zákona pustili do dalších čtení. Každopádně příplatky za třídnictví, a kdo jste v oboru, tak víte, že se dost často ta odměna pohybuje na té spodní hranici a učitelé, kteří se věnují třídnictví, nejsou odměněni za svoji práci a té práce je skutečně víc. Tohle je adekvátní nástroj, jak ocenit práci učitelů, potažmo těch, kteří si přibírají víc práce a o tu třídu se starají. Děkuji.
Paní poslankyně Rutová, máte zájem ještě o závěrečné slovo? Už jsem zagongoval asi třikrát nebo čtyřikrát. Tak na žádost předsedy klubu hnutí ANO ještě zagonguji třikrát a počkáme. Kdo je proti zamítnutí? Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Podívám se, jestli jsou tady ještě nějaké návrhy. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro školství jako garančnímu výboru. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.
Děkuji vám za to a věřím, že tento zákon úspěšně dotáhneme do konce.
Tak a nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jde o
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem tento týden žádala o předřazení tohoto bodu, nenapadlo by mě, že na něj přijde řada přirozeně, a jsem za to samozřejmě ráda, protože je to materie, kterou se snažíme tady společně s kolegy už několik měsíců dostat konečně na program. Asi se kolegové potřebují o něčem nutně poradit. Podle posledních dat Eurostatu je Česká republika v zaměstnávání na částečné úvazky až na 25. místě mezi zeměmi Evropské unie. Stejně nebo hůře si v tomto žebříčku vedou už jenom Chorvatsko, Bulharsko a Maďarsko. Zkrácený úvazek má v současné době zhruba desetina žen a něco málo přes 2 % mužů. Na úplně opačném pólu v tomto žebříčku se nacházejí země, jako je Nizozemsko, kde tuto formu úvazku využívá dokonce 76 % žen a 26 % mužů. V sousedním Německu nebo i Rakousku jsou to polovina žen a každý desátý muž. V Evropské unii je to v průměru tedy bezmála třetina žen a 9 % mužů.
Dále není jasné, kdo bude platit sankce za nedosažení cílů třídění PET lahví, když nezavedeme zálohování a cílů nedosáhneme. Já jsem za to rád, že to tady řekl. Je třeba si ujasnit, zda chceme mít jedinou autorizovanou společnost, která se bude zabývat celorepublikovým systémem třídění, recyklace a využívání obalového odpadu, nebo otevřeme konkurenční prostor pro zdravou soutěž v této oblasti i pro jiné firmy. Naskýtá se tedy otázka, proč Poslanecká sněmovna má zhruba za půl roku jednat o změně obalového zákona znovu kvůli implementaci subsměrnice, když tyto požadavky směrnice zná ministerstvo již přes půl roku.
Naše výhrady k tomu zákonu nejsou nijak zásadní. Víme, že to je problém, který opravdu je problémem zatěžujícím. Myslím si ale, že ta doba, kdy jsme přicházeli do mlékárny s konvičkou a do pekárny se síťovou taškou, je dávno pryč. Je to veliký problém. Podle mého názoru jsou ty limity zbytečně vysoké. V podstatě všechny obaly skleněné se takto vrací zpátky do oběhu. U těch plastových to je problém specifický. Obaly papírové se zčásti dají znovu využít, ale z daleko větší části jsou pak samozřejmě odpadem, a nakonec jsme zjistili nedávno, když nám Čína vypověděla možnost dodávat tam papírový odpad, že vlastně dneska to, co bývalo kdysi zdrojem drobného příjmu, odvod papírového sběru, tak dneska naopak za jeho odebrání se musí zaplatit poplatek. Já stále tedy to zpochybňuji - narušování domovní svobody, ale je to druhá věc. Dobře, prostě nezakazovat to, dovolit tomu, kdo to chce dělat, ať to tedy dělá, a zároveň hledat důvody, proč by to mohlo být případně postupně zaváděno. Ale jak říkám, v tuhle chvíli s tím naše strana nesouhlasí.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Ne, obecnou rozpravu končím. Takže se budeme zabývat přikázáním návrhu výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je, aby tento návrh projednal výbor pro životní prostředí jako garanční výbor. Žádný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Je zde návrh z pléna. Pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tady mně paní kolegyně poslankyně napovídá, takže navrhnu oba výbory: hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu.
Budeme tedy postupně hlasovat o těchto výborech. Nejprve o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Já doufám, že si připraví nový návrh, který už bude reflektovat aktualizované právní předpisy, jak tady také řekl.
Jelikož navrhovatel navrhl ten bod stáhnout, tak já si myslím, že to jenom vezmeme na vědomí a v podstatě nemá smysl to dál projednávat.
Je pátek odpoledne, sedíme tady, pracujeme, a za mnou sedí jeden ministr. Takže zajistěte jejich přítomnost, nebo skutečně budeme muset navrhnout přerušení jednání Poslanecké sněmovny. Zatím ten procedurální návrh nemám. Slušným způsobem tady žádám členy vládní koalice, aby zajistili, že budou jejich ministři i v pátek v práci.
Tak já váš apel můžu jenom zopakovat, aby tady byli ministři v práci. Vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Tento návrh novely řeší příplatek pro třídní učitele. Toto je jeden z nástrojů, jak ocenit ty učitele, kteří se věnují třídnictví a mají práci navíc.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Já jenom v krátkosti bych chtěla říci k tomuto návrhu, že my v SPD samozřejmě tento návrh podporujeme, protože podporujeme učitele.
Jenom k té ekomodulaci, protože pod tím slovem se skrývá něco, co se těžko představuje, ale klasická situace je, že nejlíp recyklovatelným plastem, a také nejvíc poptávaným plastem je takzvaná transparentní petka. Co to znamená? Podle ekomodulace, podle principu ekomodulace by potom měl být výrobce významným způsobem znevýhodněn za to, že uvádí na trh špatně recyklovatelný nebo nerecyklovatelný plast. Je to to, o čem hovoříme opakovaně. Svět úplně zešílel, a já vždycky, když se dívám různě v těch obchodech a vidím tam oloupanou cibuli, kterou někdo zabalí do celofánu, přitom cibule má od přírody svůj přirozený obal, anebo zabalí samostatně deset kuliček hroznového vína, tak je to opravdu na zabití. Není to boj proti plastům jako celku, ale je to boj proti nadužívání plastů a také boj proti tomu, že výrobci dneska v zásadě nejsou odpovědni za to, zda ten jejich výrobek je recyklovatelný, nebo dobře recyklovatelný. A to by právě měla zavést ekomodulace. Autorizované obalové společnosti, jak jsem říkal, budou mít povinnost při stanovování peněžních příspěvků zohledňovat opakovanou použitelnost obalů a zvýhodňovat je před obaly, které nejsou opakovaně použitelné. Dochází také ke stanovení nových, ambicióznějších cílů pro recyklaci jednotlivých materiálů a celkové využití obalového odpadu. Takže znovu. A hlavně uvádím na pravou míru další mýtus. To je nesmysl. Je paradoxní, že takhle obrovská debata o PET lahvích, ale PET lahev je nejlépe recyklovatelnou a nejlépe poptávanou surovinou z plastů.
Děkuji, pane ministře.
Nakládáním s obaly se rozumí výroba obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a rovněž použití, úprava a opakované použití obalů. Cílem navržených změn vyplývajících z praxe oběhového hospodářství, které mají zvýšit vyšší transparentnost a efektivitu fungování obalových společností. Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby. Z hlediska funkce je lze dělit na obaly prodejní, dříve to byly obaly spotřebitelské, skupinové a přepravní. Z těchto důvodů jejich běžného výskytu v běžném životě zákon navrhuje zejména následující změny. Stanovení povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů tak, aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži malých podniků. Ještě dám potom krátký komentář v rozpravě.
Ano, děkuji.
Jenom volně navážu. Já bych je jenom shrnul taky ve třech bodech. Zákon o obalech provází také několik kontroverzních témat, která rezonují napříč společností, a já vám je teď zmíním.
A to budeme pořád hluboko pod evropským průměrem. A ti podnikatelé, kteří do toho budou dávat miliardy korun, tak nedostanou žádnou dotaci. Někdo tady řekl, že jsem vyjednával v Evropě kolem - no nikdy jsem nevyjednával v Evropě, aby Evropa podporovala spalování. Protože Evropa nepodporuje spalování! Nepodporuje dotačně, ale nezakazuje ho. A já se ptám: Co bychom s tím asi dělali, s tím materiálem, kdyby ho nikdo nechtěl a my jsme neměli jinou koncovku a bylo zakázáno skládkování? A někteří z vás tady hovořili o tom, co s tím. Všechno se skrývá v jednom slovíčku a to se jmenuje ekomodulace. Ta je tam naznačena jak v zákonech o výrobcích s ukončenou životností, tak v zákonech o obalech. Ale recyklace má přednost. Evropská unie ale posunula ty své povinnosti až do roku 2030, nebo závazky, protože přímo se říká, že členské státy usilují o to, aby od roku 2030 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména komunální odpad. To přímo cituji evropskou směrnici. Kam nás pozvete, tam přijdeme. Sami budeme dělat semináře, abychom vysvětlovali naše pozice. Jinými slovy, já myslím, že každý z nás to znáte: pokud dobře třídíte, tak v té černé popelnici toho zbývá absolutní minimum. Já dneska - a ten zákon to umožní, aby samozřejmě se i tomu upravily svozové frekvence, konkrétní platba za litr nebo za kilo objemu odpadu. A to jsou věci, které fungují i v zahraničí. A když se na to potom podíváte, tak i zvýšení skládkovacího poplatku, a opět to tady zaznělo - ty peníze vezme skládkařům, ale nevezme je občanům. Znovu říkám - recyklace. Jsem přesvědčen, že daňová zvýhodnění nehrají žádnou roli z hlediska podpory recyklace. Když to stát chce, měl by to i sám podporovat. Kolikrát tady padlo stanovisko obcí. Pan poslanec Munzar k černým skládkám. Není to pro ně akceptovatelné. Svaz měst a obcí řekl jednoznačně: Aplikujte pravidlo vlastnictví zavazuje. My jsme viděli, že to není realistické, že nemůžeme oplotit půlku republiky. Naopak Státní fond životního prostředí bude ve větší míře poskytovat dotace obcím na odstraňování černých skládek. Jestliže jsou lidi čuňata, tak nezměníme žádným zákonem, prostě jestliže někdo vezme igelitovou tašku a hodí ji z auta do příkopu, bohužel to je o morálce, to není o žádném zákonu, to víme všichni. Děkuju za to, že budeme mít možnost dál v ní pokračovat ve výborech. Chci také říct, že jsme v situaci, kdy opravdu neumíme a nedokážeme, a nedokázal to zatím nikdo, abychom všechny ty, kteří by do toho rádi svoje vize propsali, uspokojili najednou. Je to v souladu s evropskou legislativou. Je to v souladu s možnostmi této země. S určitou historií.
Ale základní problém v této věci je, že my vždycky taháme za kratší konec. Hovoříme o tom, že občan je neustále obtěžován, je mu nabízeno, je mu vnucováno, a on přijímá. Když my vymyslíme nějakou regulaci a řekneme "toto je regulace, která by tomu měla pomoci", tak ti, kteří tou regulací měli být postiženi, okamžitě vymyslí nový název. Náš návrh se zaměřuje na to, že základní podmínkou úspěchu tohoto byznysu s chudobou a snahou neumožnit občanům splácet je reklama. Základní problém všech těch, kteří poskytují takovéto lichvářské úvěry, lichvářské půjčky, lehké nabývání prostředků, je, že musí mít možnost reklamy, aby ti lidé o nich věděli, aby mohli na ně působit a mohli je zneužívat k tomu, aby jim tu půjčku svým způsobem i vnutili. To vše se děje pod dojmem svobody médií, svobody slova, svobody nabízet produkty ve společnosti. Ale český zákon již zná omezení reklamy. Zná omezení v rámci tabáku, zná omezení v rámci jiných produktů, alkoholu a dalších, o kterých bychom se mohli tady dlouze bavit a které jsme už dlouho probírali. Jak je snadné ji dostat! A můžete si koupit za to něco, co zrovna byste chtěli! Znáte další desítky těchto reklam, které vám říkají, jak je to snadné a jednoduché získat ty prostředky, které zrovna potřebujete. Jistě jste se setkali také s tím, že se ukazuje, že máte napsáno nulová úroková sazba. To už všechny ty reklamy pomíjejí. Česká republika v minulosti se snažila tomu zabránit a dávala k reklamám nutnost uvádět tyto údaje. Sami víte, že když se podíváte na reklamu, která se někde objeví na internetu, a hledáte podmínky půjčky, vidíte tam vzorový příklad. Ano, Česká republika se snažila touto metodou jít a zjistili jsme, že to nepomáhá. Že mnohdy ten vzorový příklad, který se u těch půjček objeví, není reálný. Je to obrovský nešvar reklamních agentur, které je provádí. Snažili jsme se apelovat na nebankovní a bankovní sektor, aby přijaly nějaké kodexy, aby fungovaly v nějakém režimu, který by byl přijatelnější pro zákazníky. Bohužel se tak nestalo a neděje v České republice. Tato docela široká škála zákazu reklamy je dle mého názoru velice důležitá. A toto si myslíme, že už se dostává za absolutní hranu seriózní snahy těchto institucí o nabídku prostředků pro občany. Navrhujeme i sankce a samozřejmě upravení, tu část sankcí, která by se těchto institutů týkala. Já si dovolím ještě trošku okomentovat stanovisko vlády k tomuto návrhu. Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko, jsem za to velice rád. A v textu si uvědomuje tu problematiku, kterou se tento návrh zabývá. A také, a to je to nejdůležitější, na reklamě. Vládní legislativci nás upozorňují na to, že předložený návrh zavádí do českého právního řádu novou terminologii. Ano, mají pravdu, protože finanční půjčky v tom charakteru, tak jak je to napsáno, nejsou zatím definovány. V ten moment se vyrojily tisíce výrobců, kteří nabízejí obaly, aby to nebylo vidět. Jinými slovy, toto obcházení toho smyslu zákona se bohužel objevuje i v tomto segmentu, který se před občany tváří jako velice seriózní, ale zneužívá i svého postavení, hlavně finančního postavení, a působí negativně na reklamním trhu. Jsme si vědomi toho, že proti nám bude stát obrovská síla, která z této reklamy žije.
Nový zákon však v tomto bodě ustoupil tlaku kolektivních systémů, které nedisponují dostatečnou sběrnou sítí a prosazují vytvoření místa pro zpětný odběr pouze na každých 10 tisíc obyvatel v každém kraji. V praxi to znamená, že kolektivnímu systému stačí pouze vytvoření sběrného místa v největších městech kraje, tak aby splnil podmínku jedno sběrné místo pro 10 tisíc obyvatel, a nic ho dále nenutí vytvářet sběrnou síť i v menších obcích. Návrh zákona některé aspekty řeší, ale bohužel ne v celé šíři, a to může mít negativní vliv na další vývoj zpětného odběru. Hlavním problémem současné právní úpravy je skutečnost, že zákon fakticky neumožňuje kontrolu kolektivních systémů. To se projevuje naprosto rozdílným přístupem k plnění povinností výrobců jednotlivými kolektivními systémy a má to potom dále významný dopad do nákladů jednotlivých systémů. Na závěr bych chtěl tak jako u předchozího bodu navrhnout prodloužení projednání tohoto bodu ve sněmovních výborech o 20 dní.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že tady by asi bylo možné si udělat určitou dohodu a vzájemně si ty návrhy podpořit. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Opravitelnost, to je jedna z věcí, která si myslím, že poslední dobou velice byla vytěsněna konzumním způsobem výroby a vůbec spotřebou veškerých výrobků, a přitom v rámci ekologického a vůbec životního prostředí je to velmi důležitý pojem.
Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Já zagonguji vzhledem k tomu, že jsem požádal hlučící kolegy, aby hovory předsunuli do předsálí. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu, aby garančním výborem pro projednání tisku 677 byl výbor pro životní prostředí. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh? Ano, čili stejně jako v předchozím bodě. Budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru hospodářskému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nejdříve hospodářský výbor. Hlasování číslo 184, z přítomných 142 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ještě padl v rozpravě návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.
Pro Českou republiku jako členský stát mimo eurozónu tak v současnosti nevyplývají z podpisu této dohody žádné další povinnosti. IGA je však relevantní i pro státy, které se bankovní unie zatím neúčastní. IGA také upravuje postup pro případ budoucího přistoupení nového člena do bankovní unie či případné vystoupení člena z bankovní unie. IGA se tedy věcně dotýká i postavení nečlenů bankovní unie, proto se Česká republika aktivně zapojila do procesu vyjednávání textu dohody a stala se také jejím signatářem.